Vážený pane předsedo vlády, interpelujeme vás společně s mým kolegou Vítem Kaňkovským, ale zajímá to celý klub KDU-ČSL. Jde o věc stavu žádosti čínských křesťanů o udělení azylu. Ta žádost byla podána před dvěma roky, ale zatím nebyl azyl žadatelům udělen. Přitom ze zákona je nejdelší možná lhůta 18 měsíců. Máme podezření na neoprávněné průtahy ze strany Ministerstva vnitra na požadavky na doplnění dokumentace, které z povahy věci nelze doplnit. Žadatelé se v naší zemi integrují, učí se česky, účastní se života ve společenství křesťanů. S ohledem na nestandardní délku azylového řízení trpí také obraz České republiky v zahraničí - pochopitelně ne v Číně, ale v demokratických zemích určitě. Naše žádost o tuto informaci je o to naléhavější, že perzekuce křesťanů v Číně nabírá na obrátkách. V posledních dnech vyšla zpráva o tom, že jsou dokonce i vyhazovány kostely do povětří, což se dělo v Rusku za bolševiků a za Stalina. Děkuji za pozornost.
Pane poslanče, děkuji a slovo má předseda vláda Andrej Babiš.
Správní řízení ve věci mezinárodní ochrany skupiny žadatelů čínské státní příslušnosti, které vede Ministerstvo vnitra, je v současnosti ve fázi před vydáním rozhodnutí. Není pravdou, že by byly překročeny příslušné lhůty, jak bylo uvedeno v interpelaci. Zákon o azylu umožňuje u složitých případů prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí.
Prosím, máte dvě minuty.
Pan prezident bojuje za zájmy českých podnikatelů i v Rusku, i v Číně. Mimochodem, v Rusku řešil průšvihy vašich vlád. Česká exportní banka nás stála 21 miliard.
Prosím, pane poslanče, máte vaše dvě minuty.
Jde mi především o Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo zemědělství, abych nezapomněl na KDU-ČSL.
Nyní má slovo předseda vlády Andrej Babiš.
My samozřejmě se chceme soustředit na ta největší ministerstva, která jsme neměli, to je Ministerstvo práce a sociálních věcí. To se možná dozvíme později.
Prosím, pane premiére.
To byla paralela s ČEZ.
Nyní má slovo pan poslanec František Elfmark, připraví se pan poslanec Jan Čižinský. Pane poslanče, vaše dvě minuty. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Obávám se, že při počátečním řešení problému došlo k pochybení a ti, kteří o něm rozhodovali, zbytečně riskovali a nedali na slovo odborníků.
Předně, první důvod je, to nejde udělat tak, že změníme tento parametr a pokračujeme v soutěži. Musela by se soutěž zrušit a zahájit nová. To je první moment. Uvědomte si, že do konce prodloužení smlouvy se stávajícím provozovatelem Kapsch je 23 měsíců. Já jsem krajně proti tomu.
Já především děkuji panu ministrovi za věcnou odpověď, za vysvětlení té problematiky.
Víte, já tady chci říci jednu věc. Já si osobně myslím, že každý kamioňák má základní zájem projet tou republikou co nejrychleji, ten, co dělá tranzit. Na druhé straně ano, může se stát, že když tam má někde překážku, tak to objíždí.
Tím pádem je dnešní pořad vyčerpán.
Nejvyšší počet žádostí, přes 600, měl být podán v Itálii.
Pane premiére, děkuji a táži se pana poslance Čižinského. Ano, máte doplňující otázku. Děkuji panu premiérovi a poslancům za interpelace na premiéra České republiky Andreje Babiše. Nyní budou kontinuálně následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády. Pane poslanče, máte slovo, vaše dvě minuty.
Ministr Chalupa v roce 2010 prodloužil jeho platnost do roku 2012 a od té doby tento základní strategický dokument v Národním parku Šumava chybí.
Takže prvním krokem k přípravě zásad péče pro Národní park Šumava je schválení vyhlášky, která stanoví kromě jiného obsah zásad péče o národní park, postup jejího zpracování a projednání. Předpokládaná účinnost této vyhlášky bude buď k 1. březnu letošního roku, případně 1. dubnu, a v současné době čeká na projednání v Legislativní radě vlády. Takže to bude ten první krok. Ten by měl být k dispozici o měsíc později, tedy v květnu letošního roku, a aktuálně může Správa Národního parku Šumava zpracovávat odborné podklady pro vytvoření návrhu zásad péče. Očekáváme potom následně, že oznámení o možnosti seznámit se s návrhem zásad péče, který správa zveřejní na portálu veřejné správy, tak ty budou samozřejmě zaslány dotčeným obcím a krajům, správa následně vyhodnotí připomínky a upraví návrh zásad péče. A věřte mi, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, že v každém případě se o tu shodu budeme snažit ze všech sil.
Ale můj dotaz ještě na závěr té vyměřené doby.
Slovo má pan ministr Richard Brabec.
Myslíte v rámci období toho projednávání? Je možné, že ten zákon bude otevřen. V tu chvíli by byl otevřen zhruba do poloviny letošního roku, ale není to ještě úplně jisté.
Pane ministře, mám dvě otázky. Kdy plánujete -
Já vás budu muset přerušit.
Odpověď je, že zatím se k tomu rozhodně nechystáme. Já bych chtěl zdůraznit, že tady přece nejde jenom o starosty, že tady jde také o nás, o poslance, o ministry, že jsme na tom všichni stejně. Ale všichni jsme museli podat ta majetková přiznání. A já myslím, že to tak je dobře, protože prostě všichni nějakým způsobem rozhodujeme o veřejných věcech a existuje nebezpečí, že této své moci budeme zneužívat ke svému obohacení. A připadá mi zvláštní tvrdit, že když někdo musí uvést svoje movité věci v hodnotě vyšší než půl milionu korun na jednu věc, tak je tím nějak zásadně poškozován. Autem člověk většinou jezdí. Když jím jezdí, bývá viděn a každý ví, že je jeho. Děkuji.
Paní poslankyně - jestli chce doplnit svoje otázky?
Děkuji. Já jenom tedy opravdu doplňující otázku.
Děkuji.
Jediný efekt je ten, že naši úředníci tráví mnoho času tím, že rozdávají loginy k těm individuálním žádostem, a těch individuálních žádostí je stejně tolik, že se to stává anonymním. Takže to by určitě nikomu, kdo chce více chránit svoje soukromí, nepomohlo.
Děkuji. A nyní tady mám pana poslance Jakuba Michálka, který bude interpelovat paní ministryni Dostálovou ve věci zrychlení stavebního řízení a zlevnění bydlení.
My si myslíme, že to je velký problém. Já bych se chtěl paní ministryně zeptat, co s tím bude dělat. Můžeme se srovnat třeba s Dánskem, kde mají sedm procedur v rámci stavebního řízení a trvá to průměrně 64 dní, zatímco v České republice máme 21 procedur, čili třikrát tolik, a trvá to 247 dní. Čili vytváříme prostředí , které nedokáže reagovat na poptávku po nových stavbách.
Nyní poprosím paní poslankyni Věru Kovářovou, která bude interpelovat ministra Šmída ve věci dodržování novely autorského zákona ze strany kolektivních správců.
Mnozí starostové protestovali proti razantnímu růstu autorských poplatků ze strany OSA. Schválení zákona je významným milníkem pro vztahy mezi nositeli autorských práv a uživateli děl, neboť narovnává hospodářskou soutěž a umožňuje uživatelům autorských děl i obcím a spolkům žádat, aby poplatky nebyly skokově navyšovány. Zákon také zprůhledňuje činnost kolektivních správců a poskytuje široké veřejnosti právo na zásadní informace. Dovoluji si vám položit dvě konkrétní otázky. Za prvé, zkontrolovalo Ministerstvo kultury splnění zákonných povinností u kolektivních správců stran dodržení pravidla nezvyšovat sazby odměn kolektivními správci nad zákonné limit? A za druhé, spolupracuje ministerstvo s Úřadem na ochranu hospodářské soutěže při dodržování pravidel hospodářské soutěže?
Víte, že připravujeme novely autorského zákona, a věřím, že s vámi budu v budoucnosti v tom následujícím roce o těchto novelách hovořit. Ministerstvo kultury si po účinnosti novely autorského zákona v rámci dohledových pravomocí vyžádalo od všech kolektivních správců informaci, zda právě v jejich případě nenastala situace podle bodu 8 přechodných ustanovení, tedy zda zveřejnili přede dnem nabytí účinnosti návrh sazebníku platný pro období po nabytí účinnosti zákona.
Z tohoto pohledu je evidentní, že stát má zájem, aby byla v budoucnu získána surovina zpracovaná na našem teritoriu a ideálně v blízkosti ložiska, což je nejenom ekonomické, ale také ekologické. Výstavbu dalšího zpracovatelského závodu zvažuje rovněž korejský gigant SK Innovation. Samotné ložisko Cínovec leží zhruba ve dvou třetinách na našem území, jednou třetinou však leží také na území Německa. Těžbu tam připravuje německá společnost Deutsche Lithium. V současné době se v České republice uvažuje o dvou typech projektů.
Ale z Ministerstva průmyslu jsem se nedozvěděla nic.
Slovo má pan ministr průmyslu Tomáš Hüner.
Omlouvám se, nesledoval jsem čas. Chceme se chovat s péčí řádného hospodáře, vyhodnocení bude v brzké době.
Dovolte mi přečíst omluvu. Připraví se paní poslankyně Pavla Golasowská a pan ministr Vojtěch Adam, který bude interpelován.
Děkuji za slovo. Já mám na základě toho tři dotazy. Děkuji.
Slovo má pan ministr životního prostředí Richard Brabec.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Děkuji za ten dotaz, vážený pane kolego. My jsme udělali zcela nadstandardně další posudek, měli jsme dva, jeden základní, druhý oponentní a ještě jsme si udělali další oponentní posudek, který potvrdil naše stanovisko. V tu chvíli muselo být vydáno kladné stanovisko EIA v roce 2015, protože jsme neměli žádné jiné informace. Proto jsme si nechali udělat další oponentní posudek na tento posudek a ten posudek znovu řekl, že to nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí. Takže jsou na to různé názory. Nicméně k tomu, co jste se ptal.
Jako profesionály tam máme ty druhé. Takže pokud jsou to lidé, kteří jsou zaměstnaní, dostanou nahrazenu svou průměrnou mzdu za ty dny, které místo toho, aby byli v práci, tak jsou tady. Kromě toho dostanou ještě navíc náhradu všech dalších nákladů, které na to vynaloží. My jsme vděční za to, že tam chodí, ale nemá to tak být. A to je ten důvod. Ale tohle je ten důvod, proč se zdráháme nějak výrazně zvýšit tu náhradu, protože my prostě nechceme, aby to byl přivýdělek. Jak říkám, profesionální soudce už máme a máme jich dost.
Děkuji panu ministrovi. Pane poslanče, máte slovo.
Já to samozřejmě chápu, těch 150 korun za den není přivýdělek. Podle mých informací v současné době je to 14 milionů - jenom - za rok. Kdybyste jim přidali 50 korun jako tu náhradu, nemyslím výdělek, ale náhradu, tak si myslím, že do toho rozpočtu by to žádná díra nebyla a ti lidé by možná měli větší, nechci říct motivaci, ale větší pocit, že na ně ten stát myslí. A ne jako že to je odměna. Jenom kdybyste tohle zvážili, asi by to nebyla taková díra do rozpočtu.
Děkuji. Takže poprosím a dám slovo paní poslankyni Věře Kovářové. Nicméně dovolte mi přečíst dvě omluvy. A ještě mně dovolte sdělit, že se připraví pan poslanec Vít Rakušan.
Vážený pane ministře, podoba zákona o svobodném přístupu k informacím umožnila různým subjektům doslova šikanovat žádostmi o informace obce a města a nutí je trávit čas nad zodpovídáním mnohokrát nesmyslných otázek. Jedním příkladem jsou žádosti fyzické osoby pana Miky, který si na postupu podle tohoto zákona založil svoje podnikání. V případech, kdy mu obce informace poskytne jen částečně nebo ne podle jeho představ, podává stížnost, která je postoupena příslušnému krajskému úřadu. Krajské úřady často rozhodují v neprospěch obce. Pan Mika obratem začne požadovat náhradu za nemajetkovou újmu, která mu byla způsobena předchozím postupem obce. Zároveň zvyšuje nechuť podílet se na dalším chodu místní samosprávy, protože obce mají jen málo efektivních prostředků k obraně. Toto může být první krok, jak předcházet výše uvedené situaci. Podotýkám, že si nepřeji omezovat oprávněné právo veřejnosti na informace, ale obstrukce až podnikatelsky nepřijatelné postupy, jak na tomto zákoně vydělávat. Proto se vás ptám, jaké kroky chce Ministerstvo vnitra podniknout k napravení současné situace a k zamezení výše uvedených situací , které jsou jen další komplikací při správě obce.
Ministerstvo vnitra si je vědomo a z tohoto důvodu připravuje návrh změny informačního zákona. Se zahájením vnějšího připomínkového řízení počítáme teď počátkem tohoto roku. V rámci připomínkového řízení všechny zainteresované subjekty včetně organizací zastupujících obce budou mít možnost se podrobně vyjádřit. Musím rovněž zdůraznit, že Ministerstvo vnitra poskytuje soustavnou metodickou pomoc všem subjektům, a jedná se především o metodické materiály, které jsou zpracovány a dostupné v tištěné podobě i na internetových stránkách - metodika k procesním aspektům vyřizování informačních žádostí či metodického doporučení k informování o platech a odměnách. Ministerstvo zodpovídá velké množství individuálních dotazů jak mailem, tak telefonicky. Pravidelně se účastní setkání se starosty, seminářů s úředníky obcí, krajů.
Děkuji panu ministru Lubomíru Metnarovi a ptám se, zdali má paní poslankyně doplňující otázku. Paní poslankyně, nemáte doplňující otázku, dobře. Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážený pane premiére. Všichni víme, že tento centrální registr umožňuje také informovat evidenční orgán o skutečnostech, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámení veřejných funkcionářů.
Vážené dámy a pánové, vítám vás dnes odpoledne v další části programu Poslanecké sněmovny. Dalším bodem našeho programu jsou dnes Ústní interpelace které jsou určeny předsedovi vlády České republiky, potažmo vládě České republiky a ostatním členům vlády. Na ostatní členy vlády pak od 16.00 do 18.00 hodin. Seznamy poslanců dle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. A ještě předtím, než dám slovo prvnímu vylosovanému poslanci, tak tady mám několik omluv. Omlouvá se z odpoledního jednání do konce jednacího dne poslanec Patrik Nacher z pracovních důvodů. Dále se omlouvá paní poslankyně Eva Fialová mezi 17. a 19. hodinou dnes z pracovních důvodů. Dále mám tady omluvu - ano, to je pan poslanec Patrik Nacher, toho už jsem četl. Takže další omluvu mám - pan poslanec Pavel Staněk dnes mezi 11. až 16. hodinou z rodinných důvodů. Tak, zpátky k interpelacím. Nyní tedy dávám slovo paní poslankyni Veronice Vrecionové, která byla vylosována na prvním místě, aby přednesla ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Andreje Babiše. Připraví se poslankyně Markéta Pekarová Adamová.
Děkuji za slovo. Různé pokusy o optimalizaci za pomoci objednávek reklamy v posledních letech policisté podle zpráv z médií rozkrývali několikrát a patří mezi nejčastější metody, kterými se firmy daním vyhýbají. Celkem šlo asi o 46 milionů korun. Já se přiznávám, že s tím nemám žádnou zkušenost, je to pro mě zcela nová informace a ráda bych slyšela, vážený pane premiére, váš názor jako bývalého ministra financí a současného předsedy vlády, jak proti tomuto zasáhnout, jak proti tomuto okrádání státu zakročit a jak by v takovém případě měly postupovat státní orgány, zejména Finanční správa.
Slovo má předseda vlády Andrej Babiš.
Takže já myslím, že z hlediska boje proti daňovým únikům může být Česká republika vzorem v rámci Evropské unie. Takže z hlediska tohoto si myslím, že A proto máme jasné výsledky.
Přeje si reagovat pan premiér Andrej Babiš?
K žádosti kolektivního správce Intergram vydal dne 5. 1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže souhlas s novým sazebníkem v kategorii A a v kategorii M tak, jak bylo požádáno. Takže nemáme informaci, jak to vypadá. Složitější situace je s OSA. Ochranný svaz autorský odkazuje na svou komunikaci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a dovolává se, že mu úřad sdělil, že k řízení podle předmětného přechodného ustanovení nemá kompetence. Ovšem pro nás samozřejmě tento původní postoj Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže není jako pro orgán, který je zodpovědný za dohled nad výkonem kolektivní správy, relevantní, a proto jsme kolektivního správce OSA opakovaně vyzvali k plnění své povinnosti požádat úřad o souhlas s návrhem sazebníku. Pokud jej neobdržíme, zahájíme správní řízení. Pokud chcete další informace, jsem připraven vám je podat, pokud je budu vědět okamžitě, pokud ne, samozřejmě po konzultaci se svými náměstky.
Já také děkuji.
Děkuji za odpověď, pane ministře.
Samozřejmě.
Já také děkuji.
Uvědomujeme si, že na jedné straně má mýtný systém přinést až dvojnásobný výnos právě díky rozšíření mýta. V neposlední řadě je snížena i bezpečnost v obci. Představitelé dotčených obcí ležících na přímých objízdných trasách shodně volají po zrušení tohoto zpoplatnění. V opačném případě se budou s velkou pravděpodobností potýkat s obrovským nárůstem kamionové dopravy.
Já také děkuji a poprosím pana ministra o odpověď.
Jestli si dobře vzpomínáte, tak už když jsem nastoupil do pozice ministra dopravy, tak jedním z mých úkolů bylo, že mám vypsat technologicky neutrální mýtný tendr na nového provozovatele. Byla velká debata, a ty debaty byly mediálně velmi vyostřené, co to znamená, že má být ten tendr technologicky neutrální. My jsme chtěli tu hranici nižší. A například, když si vezmete, tak na jedničkách se objíždí právě placené úseky dálnic. Takže když rychle projede po jedničce, tak ji využije.
A samozřejmě toto je jedním z těch bodů. To znamená, byl bych blázen a sám proti sobě, kdybych se nesnažil ze všech sil hájit zdroje pitné vody, v tomto případě velmi vzácné podzemní vody. Jenom v tomto případě prosím vezměte v úvahu, že do toho nevstupuje ministr tím, co chce, nebo nechce, ale že do toho vstupuje ryze odborný proces EIA. Tedy je tady ještě několik dalších opravných prostředků a já si myslím, že nakonec to téměř jistě skončí u soudu a soud si bude dělat další odborné posudky, zda má pravdu jedna, či druhá strana, ale já to budu hájit ze všech sil.
Děkuji za slovo.